Tak k čemu tam budete mít vatu?
Děkuji za slovo. Pan předkladatel mi neodpověděl, pan navrhovatel také ne, tak jsem si udělala tu práci a zjistila jsem si to. Děkuji.
Je to tak, každý má jiný řekl bych přístup k těmto věcem na těch obcích. Někteří doplácejí bez mrknutí oka, někteří ne. Někteří mají třeba skládky, z kterých mají vysoké poplatky na svém území a používají ty peníze na dotování tohoto systému. Je to velmi různé.
Prosím pana poslance Haase.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za slovo. Já jenom nemám rád, když se používají v naší debatě nepravdivé argumenty.
A jak už tady bylo několikrát zmíněno, jedná se o navýšení limitu.
Děkuji.
Reakce na pana Haase. Děkuji za přečtení toho stanoviska z eKLEPu. Osobně si myslím, že by tady v tuhle chvíli neměl stát - sedět - ministr spravedlnosti, ale ministr financí a měl by nám adekvátně na naše otázky odpovídat. Takže prosím, váš smích je úplně mimo, protože jestli se tady na něco zeptám, tak bych na to měla dostat odpověď.
Pan poslanec Jiří Havránek.
Děkuji za slovo. K paní kolegyni Vildumetzové, prostřednictvím vás, pane předsedající. Vedeme tu diskusi o tom, proč se ta čísla takto vyvíjejí, proto jsem zde chtěl citovat právě z této tiskové zprávy SMS, sic jsem pouhým zpravodajem.
Jak to, že jste pro tu normu nehlasovali? Shodu vidím v tom, že bychom měli společně napravit právní předpisy tak, aby jeden z tohoto páru, pokud postihne druhého neštěstí, nestál před problémem, že vybudovali spolu majetek, že se nemůže dozvědět informace o jeho zdravotním stavu a další potíže, které by s tím mohly být spojeny. To si myslím, že je náš jednoznačný úkol, a předpokládám, že na tom tady dozajista nalezneme shodu. Ale to, jak jsem začínal a říkal jsem o tom měnění názorů, změnit názor neznamená na druhou stranu dělat kotrmelce anebo se stavět na hlavu. Myslím si, že západní společnost žije také na nějakých tradičních kořenech, které bychom neměli opomíjet, a prostě manželství je muž a žena.
Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Vojtko.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se připojil k podpoře manželství pro stejnopohlavní páry. Zaznamenal jsem tady ale také řadu argumentů s odkazem na tradici. Tradice si osobně velmi vážím a vnímám její hodnotu. Naše vlastní historie nám ale zároveň ukazuje, jakým způsobem se tradice během času proměňují. Ač nejsem právník, myslím si, že je vhodné se v tomto smyslu odvolat i na jeden ze základních principů z Listiny základních práv a svobod, jednoho z našich základních ústavních předpisů. V hlavě 1 čl. 3 se říká: "Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení." I když se toto ustanovení samozřejmě netýká přímo manželství pro stejnopohlavní páry, lze mu rozumět podle mého názoru i zcela obecně jako hodnotovému vymezení a troufnu si říct, že já osobně - a myslím si, že i řada z nás - ho bude určitě považovat za jeden z pilířů naší kultury, země a demokracie. Je tedy zcela pochopitelné očekávání, že to bude patřičně aplikováno ve všech významných oblastech práva a života. Myslím si, že v tomto kulturním a hodnotovém zakotvení nám může být inspirací i mezinárodní srovnání. Jednoznačným trendem v zemích, které jsou nám kulturně blízké, nebo mohou být dokonce naším vzorem, je právě manželství i pro stejnopohlavní páry. V minulých deseti letech těchto zemí výrazně přibývá a nezaznamenal jsem u nich naplnění žádných katastrofických scénářů. Prostě se proměnily a já věřím, že k lepšímu. Dovolte mi pro ilustraci v abecedním pořadí vyjmenovat všech 34 zemí, které obdobnou změnou prošly. A vy si prosím udělejte obrázek, zda mezi tyto země chceme patřit i my. Mám rád data a čísla a neustále se tady opakuje jeden argument, ke kterému jsem si konkrétní čísla a data našel. Jedná se o absenci vzoru druhého pohlaví v rodině. Nikterak to nechci bagatelizovat a určitě pro rodiny, kterých se to týká, je to velká výzva, pokud mají třeba jenom jednoho rodiče anebo by měly rodiče, které mají stejné pohlaví. To ale přece neznamená, že tenhle problém nemá řešení. Máme tady spoustu rodin, které si to dokážou vyřešit právě třeba tím, že mají zástupce dalšího pohlaví v širší rodině. Přece také mají další příbuzné a ty vzory mohou poměrně dobře, myslím si, nahradit jiným způsobem. Na závěr bych rád také upozornil, že rozhodování, které nás čeká, ovlivní především budoucnost a mladou generaci.
Děkuju, pane poslanče.
Já jsem hlasoval pro zařazení toho bodu na pořad jednání.
Děkuji, pane poslanče.
Odpadky jsou podle mě velký problém, bude potřeba je řešit.
Já bych chtěla zareagovat na svého předřečníka, drahého kolegu Adamce, prostřednictvím pana předsedajícího. Ukažte mi nějakou RIA, nějaké zpracování dopadů, prostě na základě čeho. Podívejte se, kde se pohybují průměrně ceny, které platí naši občané. Tak to prostě je. Tak to prostě je!
Váš příspěvek zaujal, protože tady máme mnoho faktických poznámek.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěla říct, že to v žádném případě nepodpořím, a jsem přesvědčena o tom, že to je podle mého názoru trošičku předvoj toho vašeho skvělého konsolidačního daňového balíčku, kde chcete zvednout daň a sazbu DPH na sběr, likvidaci a zpracování komunálního odpadu do nejvyšší sazby DPH. Takže možná to je ten důvod, proč tady tento pozměňovací návrh dnes i předkládáte - a my ho v žádném případě nepodpoříme.
Děkuji a prosím paní poslankyni Krutákovou a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Vomáčka.
Děkuji za slovo. I u nás na Moravě se pohybujeme kolem částky 700 korun a obce doplácí. Je to služba pro občany a bohužel tedy dneska se v takových cenových relacích pohybujeme.
Vidím, že tady teď v tuto chvíli sedí jako předkladatel pan ministr spravedlnosti, tak nevím, jestli mi na to adekvátně odpoví. Takže zda by mi na to dokázal někdo odborně odpovědět. Je vidět - navrhovatel tady kýve - že také neví. Myslím si, že oni jsou těmi nejdůležitějšími partnery. Sedí tady, ale nevidím ji tady v tuto chvíli, paní Olšáková, která je předsedkyní Sdružení místních samospráv, třeba by nám na to mohla odpovědět.
Dále pan poslanec Feranec a poté paní předsedkyně Schillerová.
Já jsem zastupitel Olomouce, taky je tam stanoveno 800 korun. Ale když se tady nabízí vysvětlení, proč, tak paní kolegyně Mračková řekla: asi proto, že chcete zvýšit DPH na svoz a likvidaci. Tak alespoň to řekněte na rovinu, prosím vás.
Souhlasím se vším, co řekli mí kolegové z klubu, nebudu to opakovat.
Jako bývalá starostka se stále nemohu zbavit pocitu marnosti a jakési hry. Dnes jsem se ale rozhodla vystoupit právě proto, že předložená novela je mnohem osobnější a niternější než cokoli, co jsme tu dosud projednávali. Shoduji se tímto s kolegou, svým milým a váženým kolegou Karlem Haasem, který včera řekl, že nic důležitějšího jsme tu ještě pravděpodobně neřešili od počátku volebního období. Roky jsem to sledovala, myslím projednávání manželství pro všechny. Všechny dosavadní debaty jsem viděla a slyšela skrze obrazovku svého počítače, když jsem seděla buď ve své kanceláři, anebo doma. Byly mnohdy nechutné, byly degradující, byly odsuzující a byly nálepkující. Proto bych ve svém příspěvku chtěla především děkovat a vyslat vzkaz celé naší společnosti a všem, kteří nás dnes sledují a včera sledovali a při minulých příspěvcích sledovali, protože si myslím, že jsme vyhráli. V tuto chvíli mohu říci, že jsem pyšná, možná poprvé za ten rok a půl, co tu jsem, že jsem součástí této Sněmovny, a děkuji vám všem, kteří podpoříte posun do druhého čtení, protože věřím tomu, že poprvé a tentokrát se může podařit, že budeme debatovat, hledat řešení a nebudeme na sebe útočit a útočit na ty, kteří si nevybrali tu situaci, ve které jsou. Děkuji vám všem a velmi si vážím toho, jak to dosud probíhalo, a doufám, že to zvládneme i nadále.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Alespoň když se potkáváme na ulici, koneckonců v profesních životech, v běžných životech, nikdo není ničím nálepkován. Tam, kde asi nějaký problém - nebo ne asi, ale určitě - je třeba v určitých právních otázkách a v postavení stejnopohlavních párů. Ale to, že je někdo jinak orientován, prostě v naší společnosti, české společnosti, nijak nálepkováno není. Měl jsem s tím skutečně velkou potíž, snad i ovlivněn svojí profesí pedagoga, kde velmi často, zejména před několika lety, bylo zmiňováno, že je důležité, aby děti viděly jak mužské, tak ženské vzory. A co si budeme říkat, sborovny našich škol prostě jsou feminizované a za každého učitele, který přišel a dokázal vnést jiný pohled na svět, jsme byli vděčni, pokud se jej podařilo do té naší sborovny dostat, a byl tam dobrým katalyzátorem. Toho chlapce si vzali o něco staršího. A začalo mi to trochu vrtat hlavou, jestli je vůbec tohleto možné nebo jestli je to jakýsi přelud, nicméně po roce ve stejném termínu jsem dojel na stejné místo a oni tam byli opět.
Ke všem uvedeným pozměňovacím návrhům zaujímá Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko, přijetí všech těchto pozměňovacích návrhů doporučil, jak jsem zmiňoval, rovněž garanční hospodářský výbor.
Zeptám se, jestli má zájem pan zpravodaj v obecné rozpravě? Není tomu tak. Zeptám se znovu, rozhlížím se v sále, zda někdo má zájem? Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Hospodářský výbor toto projednal na své 29. schůzi 25. května a doporučuje Následně pozměňovací návrhy A, ty jsou hospodářského výboru. Na závěr za sedmé návrh zákona jako celek.
Pokud jsou námitky, můžeme hlasovat, ale jinak nemusíme hlasovat proceduru, pokud není žádný protinávrh.
Stanovisko je souhlasné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji. Stanovisko je souhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko je souhlasné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko: souhlasné.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Dobře, děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? S návrhem zákona byl vysloven souhlas. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
S další faktickou poznámkou pan poslanec Šimon Heller, poté paní poslankyně Romana Bělohlávková. Prosím, vaše dvě minuty.
Za to bych vám moc chtěl poděkovat všem. Sám jsem přesvědčen, to vám říkám opravdu upřímně, že co se týká rodičovství, co se týká toho, mít děti, a říkám to jako otec čtyř dětí, šťastný otec čtyř dětí, že to vnímám jako boží dar, nikoliv jako právo. A nechci tady teď dávat nějaké konkrétní příklady, ale pro mě mít děti, být rodič, být otec lomeno být matka znamená principiálně nikoliv právo, ale boží dar.
Děkuji a nyní paní poslankyně Romana Bělohlávková. Připraví se pan poslanec Aleš Dufek. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem to ale i říkala, že tyto situace samozřejmě jsou, myslím, tady už zaznělo v éteru, že 14 % dětí vyrůstá v takto zjednodušené rodině, nebo jak bych to nazvala, a nemyslím to vůbec nějak pejorativně. Ale víte co, to není ideál, to jsem také říkala. Neříkám, že takové situace nenastávají.
Nyní bude reagovat na průběh diskuse pan poslanec Aleš Dufek a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.
Moc velkou, že?
Děkuji za dodržení času. Nyní paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, i vaše dvě minuty.
Mám to ze své praxe.
Prosím, vaše dvě minuty.
Jenom dořeknu to, že adoptované děti ve své dokumentaci mají uvedenou rodinnou anamnézu s výskytem sledovaných chorob a s riziky, která je zdravotně provázejí. Takže to jenom k tomu srovnání. Potom co se týká studií, které hodnotí stav nebo vývoj dětí, které vyrůstají v hetero- a v homosexuálních rodinách, ty studie samozřejmě existují, myslím si, že nejvíce jich mají z Německa. Budu úplně konkrétní. Takže k těm studiím: ano, studie jsou, jsou krátkodobé a já se obávám, že ne vždy jsou úplně objektivní. Ale to je můj pohled na věc.
Děkuji, děkuji. Musím všem měřit stejně. A nyní se vracíme do obecné rozpravy, kde je řádně přihlášená paní poslankyně Nina Nováková a poté je přihlášen pan poslanec Aleš Dufek. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo.
Věslav Michalik, in memoriam.
Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 284, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 285, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 286, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 288, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 151, proti žádný. Prosím. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 290, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 291, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 292, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 140, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 293, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat.
Já chci na mikrofon oznámit, že pro následující hlasování jsem ve střetu zájmů a zdržím se.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kolegové, kolegyně, prosím o klid. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím.
Václav Smil.
Kdo je proti? Hlasování číslo 298, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Kdo je proti? Hlasování číslo 300, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný.